Protože vláda, které jsem byl členem, neprodala OKD žádnému panu Bakalovi. Privatizace OKD začala na začátku 90. let. Tehdy začala privatizace, tehdy vláda rozhodla o tom, že se OKD dá do kuponovky, že se doly dají do kuponovky. Tehdy ministr, který byl v té době na Ministerstvu průmyslu, rozhodl o tom, že se byty dají do kuponovky, že se byty v OKD dají do akciové společnosti, že se to dá do kuponovky. Tehdy se rozhodlo, že část akcií se převede obcím a městům. To vypadalo jako rozumný nápad. Čili bavíme se o doprodeji - doprodeji - minoritního podílu OKD. Vláda, kde jsem byl členem, neprodávala byty, neprivatizovala OKD. Prodávala minoritní akciový podíl, který vládě v OKD zbyl. Neprodávali jsme to Bakalovi, ale prodávali jsme to společnosti Karbon Invest, která tehdy vlastnila majoritu. Tehdy vláda jednala s lidmi, kteří vlastnili majoritu OKD. To jsou věci, které se tehdy odehrávaly. Realizované privatizační projekty včetně příslušných souvisejících realizačních složek, smluvní dokumentace, dokumentace k soudním sporům, korespondence a podobně jsou archivovány, jsou uloženy na Ministerstvu financí ve spisovně privatizačních projektů. Spravuje ji odbor 62 Hospodaření s majetkem státu. Na základě písemné žádosti adresované ředitelce odboru 62 může kdokoliv požádat o nahlédnutí do privatizačního projektu a jeho realizačních složek či pořízení kopií. To znamená, případné věci, které se týkají zveřejnění této smlouvy, tam je potřeba se obracet na Ministerstvo financí. Jinak si myslím, že je potřeba respektovat to, že celá věc byla vyšetřována orgány činnými v trestním řízení.
Děkuji předsedovi vlády, jak zvládl časový limit. Má pan poslanec zájem o doplňující otázku?
Má zájem o doplňující otázku, děkuji. Lidé chodí do vězení za to, že ukradnou tisíc korun, což je správně. Tady se ukradly miliardy, a nic se neděje. Proto se znovu zeptám na jednu jedinou věc. To je jedna otázka. A druhá v rychlosti. Ptal jsem se vás, jestli vy osobně podpoříte zřízení parlamentní vyšetřovací komise na privatizaci OKD.
Dále jste zmínila přidělení kapacity na linku Praha - Brno. Přídělcem je Správa železniční dopravní cesty, která při přidělení kapacity železniční dopravní cesty postupuje a postupovala v tomto případě podle předem známých kritérií. Ta jsou zveřejněna v prohlášení o dráze vydaném deset měsíců před platností jízdního řádu. V tomto materiálu jsou stanovena pravidla, podle kterých přídělce postupuje. Ani tento proces nebyl nestandardní. Z pozice ministra dopravy k tomu mohu pouze uvést tolik, že pravidla se musí dodržovat, a nemám informace o tom, že by přídělcem neboli SŽDC dodržena nebyla. Vážená paní poslankyně, tarifní integrace je účelná a potřebná a náš úřad je v této činnosti připraven dopravce podpořit. Naším zájmem je samozřejmě podpořit České dráhy. Bohužel se tak nestalo. Přijdeme brzy s konceptem, kde nahradíme tu chuť Českých drah nějakým rozhodnutím vlády nebo ministerstva.
Děkuji za slovo. Ale on opravdu do té práce moc nechodí. Chci vědět, zda to je pravda, či nikoliv, a pokud ano, jaké důvody vás k tomu vedou. Kolik žádostí o agroenvi podporu za rok 2015 nebylo do dnešního dne vyřízeno?
Já vám také děkuji, pane poslanče. Dámy a pánové, pěkné odpoledne.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Tím se dostávám ke své otázce. Tento se vlastně ocitá ve vakuu a často jsou to pachatelé i závažných trestných činů a jakákoliv kontrola o jejich léčbě vlastně není potom možná.
Požádám pana ministra, aby vám odpověděl. Prosím, pane ministře.
Já mnohokrát děkuji.
Podle mého názoru nemůže tento materiál vzniknout bez toho, aby se vyhodnotil dosavadní průběh. Rozumím tomu, kde je asi pes zakopaný, ale nicméně v této chvíli v Olomouci smlouva uzavřená je, provozovatel tam má svou odpovědnost a musí ji plnit.
Zeptám se pana poslance, zda si přeje ještě vystoupit. Je tomu tak. Děkuji. Prosím pana poslance Mackovíka.
Olomouc a Ústí nad Labem. Teď tedy zcela konkrétně se chci zeptat. To už jsem tady říkal.
Odpovídá kategorii A, nebo ne?
Pan poslanec Ludvík Hovorka vystoupí s další interpelací a připraví se pan poslanec Karel Fiedler.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo vlády, v České republice nefunguje řádně dohled nad hospodářskou soutěží a důsledkem toho je u nás deformováno soutěžní prostředí například v oblasti léčiv. Důsledkem nečinnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se řada lékáren nedostane k určitým léčivým přípravkům v potřebné době, anebo jsou určité léčivé přípravky dodány za cenu, která je mnohem vyšší než v jiných lékárnách spřízněných s distributory a výrobci. Řadu let u nás sílí kartelové propojení výrobců, distributorů a lékáren s cílem vytlačit jednotlivé lékárny z trhu. Existence jednoho výhradního dodavatele znamená, že léky jsou mnohdy dodávány do nemocnic a do lékáren za maximální cenu pro zdravotní pojišťovny, protože v zásadě soutěž v případě jednoho jediného dodavatele nemá smysl. Chci se zeptat, co se stalo během necelých dvou měsíců, že ministerstvo úplně změnilo stanovisko. A chci se zeptat, co uděláte v tom, aby Úřad pro hospodářskou soutěž zasahoval a řešil podobné problémy, které nastávají. Protože již v minulosti bylo podáno několik podnětů a byly rozhodnuty nesprávně.
Já také děkuji panu poslanci a slovo má pan předseda vlády.
Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já určitě můžu souhlasit s panem poslancem Hovorkou v tom, že ÚOHS je tady od toho, aby zajistil takové fungování trhu, které bude v souladu s pravidly hospodářské soutěže a bude přinášet prospěch spotřebitelům. Čili tady nabízím panu poslanci Hovorkovi tuto cestu. Čili tohle je zřejmě cesta, kterou bychom mohli využít, protože já jako předseda vlády rozhodně neřídím ÚOHS. Já bych tady spíše doporučoval obrátit se na ministra zdravotnictví, aby vysvětlil svůj postup na půdě Senátu. Je pravda, že došlo k situaci, kdy ve Sněmovně byl ten zákon projednáván ještě v době působnosti bývalého ministra zdravotnictví, teď nastoupil nový ministr zdravotnictví. Já nemohu vyloučit, že nový ministr na tu věc uplatňuje poněkud jiný názor, ale nebyl jsem o této věci podrobněji informován.
Děkuji panu předsedovi vlády za doplňující odpověď.
Já jsem tady zmínila na začátku, zcela bych řekla otevřeně a upřímně, to, že sama jsem někdy konsternována tím, co se člověk může dočíst na sociálních sítích. Nebyla bych ráda, kdyby se něco podobného stávalo i vám. Školy si zaslouží bezpečí, klid právě na vzdělávání, výuku, tak jak jste to zmínil, a neměli bychom podle mě z mého pohledu přilévat olej do ohně tam, kde žádný oheň neexistuje.
Děkuji za slovo. Také vlastně existence kanálu v české podobě, DTP kanálu, to znamená dodávek do určitých lékáren, dochází k tomu, že mnohdy nemá smysl soutěžit o léčivý přípravek, protože existuje jenom jeden jediný dodavatel, který dodává za maximální cenu stanovenou v podstatě ceníkem pojišťovny. Chtěl bych se zeptat, co se vlastně podstatného změnilo, že ten návrh je úplně anulován a přichází v úplně jiné podobě.
Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, já tedy jsem se k tomu zákonu opravdu dostal až ve chvíli, kdy v podstatě prošel Poslaneckou sněmovnou a přišel do Senátu. V podstatě to znamená, co nejdříve je možné. Tohle je široká problematika.
Údajně jste se přiklonili k jedné ze tří možností, jak tuto situaci řešit. A jsem rád tedy, že rozumíte dobře farmacii. Já vím, že problémem jsou hlavně reexporty, ale když se podíváte na informace ze SÚKLu, tak nereexportují lékárny, ale především distributoři.
To je debata.
Není to jenom ministerstvo, ale jsou to také okresní soudy, které jsou oprávněny provádět dohled nad exekutory. To znamená, to je přes dalších 80 lidí, a já předpokládám, že ti lidé také něco dělají. Jinak řečeno, na vaši otázku mohu odpovědět tak, že jsem počet kontrol ve chvíli, kdy jsem přicházel do úřadu, považoval za absolutně nedostatečný, ale podnikl jsem potřebné kroky, které pochopitelně nemohly mít efekt okamžitý. Druhá otázka je, co se děje s výsledky těch kontrol. O případném udělení sankce rozhodují kárné senáty Nejvyššího správního soudu. Ale bohužel kárné senáty se mnou toto přesvědčení nesdílejí. Jediné, co s tím mohu dělat, je vytrvale znovu a znovu navrhovat přísnější postihy, vysvětlovat, proč jsem přesvědčen o tom, že je potřeba těch přísnějších postihů, ale jinak bohužel nemohu přikazovat kárným senátům, jak budou rozhodovat. Poslední, co zmíním, protože tím jsem, myslím, odpověděl na vaše otázky... Ještě pokud jde o to, jak velké to pochybení bylo, to znamená, jak velké byly ty neoprávněně účtované náklady. Čili nějaký násobek toho, co zjistíme, je ta námi navrhovaná pokuta. A pokud Sněmovna dokáže být tak rychlá jako na Slovensku, tak není důvod, abychom to všechno v tomto volební období ještě nestihli.
Děkuji panu ministrovi Robertu Pelikánovi za odpověď. Ptám se - ano, pan kolega Fiedler se dále hlásí do rozpravy.
Já bych chtěl panu ministrovi upřímně poděkovat za upřímnost jeho odpovědi, že se nevyhýbal žádnému tématu a zcela věcně a upřímně odpověděl na to, na co jsem se tázal. To je, jako když si ponechám finanční prostředky, které mi nenáleží. Vy jste tady řekl, že s tím nemůžeme nic dělat. To je otřesné. Já se vůbec nezastávám těch povinných, jestliže nadělali dluhy, ať už to bylo z neznalosti, z hlouposti, nebo úmyslně, to tam určitě bývá také, tak si ty dluhy mají platit. Ale jsme velmi často svědky toho, jak to likviduje rodiny, jak jsou tím postiženy děti, které za to nemohou. Já si prověřím informaci, která se ke mně dostala tento týden z věznic, kdy tam vězni jsou povinni splácet exekuce. Jak je možné, že má 18 - nebo 28 to bylo? - nebo 18, teď nevím přesně, já si to prověřím, exekucí od jediného dopravního podniku? To mi nad tím zůstává hlava stát, jak je to možné. A samostatně vedených exekucí od stejného exekutorského úřadu. To je nenormální stav, to nemá logiku. Ale to je stav, který nepokládám za normální. Ani nepokládám za normální, když tady ministr spravedlnosti - a zase, to vám nedávám za vinu, pane ministře - naprosto upřímně přizná, že je to stav, se kterým nesouhlasí, který pro něho je těžko pochopitelný, ale že s ním nemůže nic dělat. Soudy jsou nezávislé.
Děkuji. Slovo má pan předseda vlády Bohuslav Sobotka.
Děkuji. Podporoval jsem zákon o referendu, dokonce jsem byl mnohokrát podepsán jako spolupředkladatel takového návrhu, když jsme ho tady jako sociální demokraté předkládali. Problém je, že pro ten zákon je potřeba získat ústavní většinu. Je potřeba získat ústavní většinu, a vládní koalice v této Poslanecké sněmovně ústavní většinu nemá. Zákon také musí schválit Senát. Je potřeba dosáhnout dohody, tak aby tento zákon ještě do konce volebního období získal podporu v této Poslanecké sněmovně. My jsme ho, tuším, předložili v létě roku 2015, čili v žádném případě asi nikdo z této Poslanecké sněmovny nemůže vyčítat vládě, že by neplnila svůj program, protože v létě roku 2015 vláda ten návrh schválila, poslali jsme ho sem do Poslanecké sněmovny a tuším, že ten návrh zákona zatím ještě neprošel prvním čtením. To znamená, byla tady absolvována diskuse, která bohužel zatím neskončila tím, že by se to projednávání posunulo někam dál. Takže teď je to na Poslanecké sněmovně, je to na poslancích a poslankyních. Ale už to není jenom na vládě, je to na celé Poslanecké sněmovně. A asi znáte tu situaci, která tady je. Chci třeba připomenout diskusi, kterou jsme tady absolvovali v úterý, kdy jsme tady seděli celé úterní odpoledne, aniž by tato Poslanecká sněmovna schválila jediný návrh zákona. A protože pan poslanec Okamura ve své interpelaci nezmínil jenom referendum, ale zmínil také zákon o střetu zájmů, tak bych chtěl jasně reagovat. Já jsem přesvědčený o tom, že je dobře, že jsme zpřísnili zákon o střetu zájmů. Buď někdo zastává veřejnou funkci, hájí veřejný zájem, reprezentuje občany, anebo podniká, nebo vlastní média. Tam jsou i prohlášení o majetku, která předkládají veřejní činitelé na začátku své funkce. Je tam registr, ze kterého budou zřejmé obsahy všech prohlášení o střetu zájmů.
Pane premiére, já jsem se na to ale neptal, takže zopakuji znovu dotaz: kdy dáte na pořad zákon o referendu a kdy přesně ho letos prosadíte, když jsou v říjnu volby. Stačí, když řeknete termín, řeči nejsou třeba. Tento týden jsem v úterý navrhl, abychom zákon o referendu zařadili pevně do programu Sněmovny na příští týden, a vaši poslanci hlasovali proti, takže návrh neprošel. Proč se tak brání zákonu o referendu? A k tomu, co jste tady říkal, tak jste v podstatě jenom potvrdil, že jste mimořádně slabým premiérem, který nedokáže nalézt shodu, nedokážete se domluvit.
Tahle země má nejnižší nezaměstnanost v rámci Evropské unie. Máme hospodářský růst tři roky po sobě, máme největší rozpočtový přebytek, tuším, za 25 let. Tohle jsou výsledky. Konečně se zvyšuje životní úroveň. Konečně letos bude normální valorizace penzí.
S další interpelací vystoupí paní poslankyně Věra Kovářová, připraví se pan poslanec Ladislav Šincl.
Vážený pane premiére, opět se na vás obracím ve věci vysokorychlostního připojení k internetu, které mělo být rozšířeno v řadě oblastí České republiky za pomoci evropských peněz. Konkrétně jde o 14 mld. korun. Bohužel, tyto prostředky se stále nečerpají a optimistické nejsou ani nejnovější informace. Vláda sice 5. října loňského roku schválila dva klíčové materiály, jednak národní plán rozvoje sítí nové generace a potom návrh zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, vypadá to ale, že tím situace nebyla zachráněna. Říkám to například proto, že první dotační výzva, která měla být vypsána v prosinci, se odsunula na leden, ale spory s odbornou veřejností ohledně vymezení bílých míst ji pravděpodobně pozdrží zhruba do března. V odpovědi na moji poslední interpelaci loni v listopadu jste uvedl, že teď se připravují implementační dokumenty, jako například hodnoticí kritéria projektů a návrh výzvy, dále se dokončuje identifikace intervenčních oblastí, do kterých může být směřována podpora. Ptám se vás proto, pane premiére: Daří se tyto přípravy, nebo nikoliv? Existuje v tuto chvíli termín vypsání výzev, za který se vláda může postavit? Proto se vás ptám, co uděláte pro to, aby se tak nestalo.
Já se trochu obávám, že vám asi nebudu v tomto směru moci vyhovět, protože je to prostě zdravotní služba.
Stále dokola slýcháme, že podpora rodin s dětmi, především s těmi malými, je pro tuto vládu prioritní. A právě zkrácené a flexibilní pracovní úvazky mohou tomuto sladění jít naproti. Za tři roky svého působení jste však nepředložila jediný návrh, který by částečné úvazky jakkoli podporoval. Vážená paní ministryně, hodláte skutečně pomoci rodinám s dětmi tím, že podpoříte zkrácené pracovní úvazky? Samozřejmě vím o navrhovaném opatření v novele zákoníku práce, tedy o nové povinnosti zaměstnavatele sdělit písemně důvody, pro které nepřijal zaměstnance na zkrácený úvazek, ale jsem si jista, že to žádnou skutečně výraznou pomocí nebude. Ale od té doby je pouze ticho po pěšině. Děkuji předem za odpověď.
Děkuji. Také děkuji.
Připouštím, že kdyby tady byl pan ministr Chovanec, že bych to nechal prověřit, protože ten článek je z podezřelého zdroje. Ty informace, které v tom článku byly uvedeny, jsou pravdivé a on na tom v podstatě nevidí nic závadného, nic nenormálního. Nedělá nic jiného, než se řídí závazným rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. V článku 6.4 se nařizuje multikulturní výchova. Pojem multikulturalismus zahrnuje něco jiného. A já položím zároveň i druhou otázku.
Chápu tedy, že mohou znepokojit poslance a poslankyně z hlediska toho, co se tedy na našich školách děje. Proto využiji příležitosti tady na půdě Poslanecké sněmovny a přečtu, co se tím rozumí podle rámcového vzdělávacího programu. Rozvíjí dovednosti rozpoznat projevy rasové nesnášenlivosti, napomáhá prevenci vzniku xenofobie. Poskytuje znalost některých základních pojmů, jako je kultura, etnikum, identita, diskriminace, xenofobie, rasismus, národnost, netolerance. V oblasti postojů a hodnot pak především napomáhá žákům uvědomit si vlastní identitu, být sám sebou, reflektovat vlastní sociokulturní zázemí. Učí žáky vnímat sama sebe jako občana, který se aktivně spolupodílí na utváření vztahů ke společnosti.
Tady bych připustil, že seznamování s jinými kulturami je prospěšné.
Co se týká vlastenectví, tak podle mého soudu to rozhodně zakázané slovo není.
Jak jsem četl z vaší odpovědi, došlo pouze k formě písemného napomenutí. To je jedna otázka. Potom jsem v odpovědi pana premiéra Sobotky na ústní interpelaci, kdy nebyl přítomen, tak mi přišla písemná odpověď. Já zase kolegům ve Sněmovně odcituji pár čísel o tom, kolik je v České republice exekucí. Já myslím, že jsem v tuto chvíli zatím řekl dost a dám prostor, aby mohl reagovat pan ministr.
Pan ministr se chystá odpovědět.
Na úvod mi dovolte, abych přečetl omluvy. Dalším bodem podle našeho pořadu jsou Ústní interpelace Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic. Připraví se pan poslanec Tomio Okamura.
Vážený pane premiére, velmi mě zajímají dopady kauzy ROP Severozápad, ve které byli mimo jiných obviněni i někteří vysoce postavení krajští představitelé ČSSD v Karlovarském kraji. Jen připomenu, že jde o kauzu ovlivňování evropských dotací v regionálním operačním programu Severozápad, kdy bylo sděleno 24 lidem obvinění a způsobená škoda byla vyčíslena na bezmála 14 miliard korun. Jste předsedou ČSSD a já se vás nyní tedy táži, jak se vaše strana hodlá popasovat s tím, že chebská buňka ČSSD i nadále podporuje na pozici starosty města obviněného člověka. A nejenom to. Zvolení zastupitelé za ČSSD jsou ochotni kvůli tomuto jedinému jménu rozbít i funkční a akceschopnou koalici ve městě. Můžete prosím vysvětlit, proč by trestně stíhaná osoba, která ohrožuje dobré jméno strany, neměla zároveň ohrožovat i dobré jméno města Chebu? Vyzvete vaše představitele k tomu, aby to neprodleně řešili? Děkuji za odpověď.
Tak. Já děkuji za dodržení času.